A to byl přece důvod našeho vstupu do této Aliance na konci devadesátých let. Tak proč tedy další dohoda? Proč souhlasit s dalšími upravenými podmínkami, které v mnoha ujednáních staví naši Českou republiku do druhořadé role? Mnoho nejasných otázek je důvodem, proč s touto dohodou zásadně nesouhlasím a žádám vládu o rozhodnutí o přijetí této dohody v referendu všech občanů České republiky.
Já také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Balaš a připraví se pan poslanec Vondráček. Pane poslanče, prosím. Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Lochman.
Děkuji za slovo. Tuto verzi jsem již předal panu zpravodaji, druhou verzi předám předsedajícímu.
Také děkuji, za dodržení času.
Taky vydržím leccos, celou dobu si říkám, nevystupuj, ač některé ty věci poslouchat je opravdu složité. A my to nedopustíme. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času a nyní je na řadě s faktickou poznámkou pan poslanec Černý. Pane poslanče, prosím.
Děkuji, paní předsedkyně. Já si dovolím reagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Balaše. Pane poslanče, vy si z toho děláte srandu. Víte, že jde o vážnou věc?
Nikdy, opravdu nikdy bych si nepomyslel, že tato vláda, která ráda vystupuje jako demokratická, si právě z komunistické strany vezme příklad a pozve do naší země cizí vojska. Tentokrát se jedná o vojska americká. A přece se tak stalo. Proč tuto smlouvu odmítáme? Za druhé, jak již zaznělo, je 10 let nevypověditelná. Za třetí, zásadním způsobem omezuje suverenitu České republiky. Smlouva uděluje americkým vojákům, jejich rodinným příslušníkům a dalším zaměstnancům případných amerických základen na českém území rozsáhlá privilegia, kdy v podstatě v ničem nebudou podléhat českému právnímu řádu. Za čtvrté, vymezuje pro Českou republiku důležitá a rozsáhlá strategická území, včetně tří vojenských letišť, která přejdou pod správu USA prakticky bez možnosti kontroly nebo vstupu ze strany České republiky. Jednoduše řečeno, Česká republika dobrovolně předá části své republiky do rukou USA. Toto vše jsou hlavní důvody, proč je schválení obranné smlouvy mezi Českou republikou a USA pro nás nepřijatelné. Poslanecká sněmovna i Senát by mohly celému procesu pouze přihlížet bez možnosti do něj jakkoliv zasáhnout. To je absolutní nabourání demokratických principů tohoto státu. Proti hlasovali pouze poslanci SPD. My jsme přesvědčeni, že bez vyjádření se občanů k této smlouvě v referendu není ratifikace takové smlouvy přijatelná.
Také děkuji.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jednáme tady dnes o takzvané obranné smlouvě mezi Českou republikou a USA, o smlouvě, o které nás vláda přesvědčuje, že je pro nás vlastně výhodná. Pokud je obranná, měla by představovat nějakou formu obrany. Tato smlouva ale pro Českou republiku žádnou obranu neznamená.
A všiml jsem si, že SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která bude hlasovat proti, jelikož hnutí ANO bude hlasovat pro tuto dohodu,, a už také v tomto smyslu se hnutí ANO vyjádřilo. Takže je SPD jedinou stranou v Parlamentu, která bude hlasovat proti cizím základnám v České republice. Hnutí SPD tedy je jedinou opoziční stranou, která je v této věci proti vládní koalici. A ještě doplním, že my tady nechceme žádné cizí vojenské základny, i kdyby byly z východu, nebo ze západu. A nechceme tady žádný pobyt cizích vojsk, i kdyby byla z východu, nebo ze západu. Jsme přesvědčeni, že by měla vláda na tuto otázku vyhlásit referendum, zdali tady mají být cizí vojenské základny a zdali tady má být dlouhodobý pobyt cizích vojáků. Fialova vládní pětikoalice nám tady ale referendum blokuje. A opět je tady v té otázce referenda hnutí SPD zcela osamoceno, protože také hnutí ANO odmítá referendum, které by umožnilo referendum o mezinárodních smlouvách. No ale tady máte většinu vy jako vláda. Tady máte většinu vy jako vláda, a vy jste před volbami neříkali, že budete chtít - vy jste voličům před volbami neříkali, při volební kampani, že budete prosazovat přítomnost amerických vojáků a cizí vojenské základny v České republice. Vy k tomu nemáte mandát vůbec tady! Proto říkáme, že by to měla být otázka na referendum. To znamená, já vím, že Parlament může rozhodnout téměř cokoli, ale tady je přece ten rozdíl v tom, že vy jste to před volbami neřekli nikomu, přestože jste to věděli. Proto já říkám, že by to měla být otázka na referendum. Je to něco podobného, ale trošku z jiného soudku samozřejmě, jako že jste před volbami dokonce tvrdili, že nebudete zvyšovat daně. ODS tvrdila. A teď je zvyšujete. Takže to, že to bude hlasovat Parlament, to není tady argument, protože jste s tímto tématem, s tímto závažným tématem, nešli do voleb a neřekli jste to občanům ve volbách. Takže to je jenom k tomu argumentu, který jsem zaslechl od vládních představitelů a také snad od paní ministryně Černochové. A znovu zdůrazňuji, my tady nechceme základny ani vojáky ani z východu, ani ze západu. Takže dohodou Fialova vláda zvýhodnila americký vojenský personál na úroveň diplomatických misí. Tato dohoda zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. Tedy nemůžeme dovnitř, nevíme, kdo tam je, co tam je uskladněno, a nevíme, jaká se zde provádí činnost. Navíc k zabezpečení kázně a pořádku v případě protestů proti pobytu ozbrojených sil USA na území ČR je lze použít k nasazení i mimo těch 11 lokalit, kdekoliv na území České republiky. Dohoda je dokonce uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Já jsem záměrně tady kolegu nejmenoval, protože ho mám rád, jako mého předřečníka. Ale to jsou přece výmluvy. Prostě chápu ty vaše důvody, ale nesouhlasím s nimi. To je prostě principiální věc. Takže tato dohoda je z našeho pohledu jednostranně nevýhodná pro Českou republiku, nedává obdobná práva českým vojákům, jejich rodinným příslušníkům nebo dalším civilistům na území Spojených států amerických.
Nevím, jak to dopadlo, pamatujeme si Adularyu a tohle všechno, různé investice, které dopředu skončily nějakým podvodem. Potom jsme měli na rozpočtovém výboru Českou národní banku. Neuvěřitelné - zakázala jádro. No a samozřejmě emisní povolenky. Pan premiér mě kritizoval, říkal, jak to zařídí. No nezařídil nic. Ano, je to podvod, ta směrnice je nesmyslná, ničí to průmysl, no a hlavně průmysl v Polsku a v České republice. Strašně mě pobavila ta odpověď. Protože samozřejmě, pokud si nastudujete, co říká profesor Švejnar, tak vláda už tím, že...
Pardon, pane předsedo, musím zakročit. Je to velmi hlasité.
A byl tam i další člověk z ČNB. Tihle lidé jsou čistí teoretici, ti vůbec nechápou, jak funguje ekonomika. Mají tu svoji teorii, teorii, kterou přebrala tato vláda. Vždyť to není normální. No tak to je přece pitomost. Takže tohle lidi z praxe musí poslouchat a je to úplně šílené. A samozřejmě tato vláda to opakuje, protože vůbec nechápe, o co jde. To je všechno. Když my něco doporučujeme, tak to je všechno špatně. Já kdybych byl guvernér, tak určitě bych říkal ano, mějme stejné sazby. To nikdo neřeší, takže ta debata byla strašně zajímavá. Nahrává to bankám, znovu opakuji, 180 miliard dostaly. Ničí to hypoteční trh. Potom to kritizovaly a pan Michl byl překvapený, jak je to možné. Takže je to zase proti.
Na takovém území pak mají ale přednost podmínky ve smlouvě před našimi zákony. Ty smlouvy ale nejsou stejné. Tato dohoda dává americké straně právo volného vstupu, vstupu vojenských letadel, vozidel a tak dále, na naše území bez možnosti kontroly z naší strany. Smlouva je navíc 10 let nevypověditelná a představuje tak významný závazek pro Českou republiku, který ale výrazně časově přesahuje mandát této vlády. Navíc nespecifikuje bojové a nebojové akce, tudíž představuje pro Českou republiku pouze riziko a nemá s obranou nic společného. Takovou smlouvu já striktně odmítám a měla by ji odmítnout i celá Sněmovna.
Já také děkuji. Než dorazí, načtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Kuchař od 18 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Smetana od 14.15 do 18.15 z pracovních důvodů. Pane poslanče, prosím.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo zde hodně řečeno na téma smlouvy o spolupráci se Spojenými státy. Já myslím, že nejdůležitější článek této smlouvy je článek 2, kde se píše naprosto jednoznačně, že účelem této smlouvy je určení podmínek pobytu amerických vojáků na našem území. Já myslím, že tím je řečeno vše. Až nabude tato dohoda účinnosti a stane se plně funkční a aplikovatelnou, bude se okamžitě vztahovat na americké vojáky, kteří by v té době pobývali na území České republiky třeba v rámci nějakého cvičení NATO nebo určitého průjezdu? Toto rozhodnutí padlo v roce 2018 na základě upozornění velení NATO na logistické problémy, které vznikají při přesunu vojenské techniky v rámci nejrůznějších cvičení a přejezdu alianční vojenské techniky například do Pobaltí. Do roku 2019 se měly prověřit trasy, které jsou nutné pro přesuny vojenské techniky. To znamená, že i minulá vláda premiéra Babiše musela nějakým způsobem vědět, tušit, že tato smlouva je na cestě, protože musela provádět všechna tato opatření. Děkuji za pozornost.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
Dohoda do budoucna prohlubuje naši spolupráci a díky tomu jsme rovnocenným spojencem a Severoatlantická aliance je zárukou naší bezpečnosti. Smlouvu v oblasti obrany tohoto typu má v Alianci, jak již to tady zaznělo, uzavřenou 24 členských států včetně našich nejbližších sousedů. Jak už jsem říkal v prvním čtení, smlouvu jsme důkladně analyzovali s týmem odborníků a situaci jsme opravdu nepodcenili. Nemohu říci, že smlouva je dokonalá, ale je důležitá. Komunikaci celého procesu schvalování a obsahu smlouvy vůči občanům považuji za nedostatečnou. Vláda dala svou nekomunikací volné pole působnosti pro dezinformační scénu. Je povinností vlády vyvracet tyto spekulace a informace, které ohledně této smlouvy vznikly.
Kolegové, kolegyně, prosím o zachování nějakého důstojného prostředí. Je tady opravdu velký hluk.
Děkuji, paní předsedající.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Síla a připraví se pan poslanec Karel Sládeček. Než udělím panu poslanci Sílovi slovo, přečtu omluvy. Omlouvá se Cogan Josef od 15 do 18 hodin z pracovních důvodů a Oborná Monika od 15 hodin z osobních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jednáme o ratifikaci smlouvy DCA, kterou podepsala zde přítomná ministryně obrany z pověření Fialovy vlády. V roce 2008 ale tato smlouva nebyla ratifikovaná, protože si lidé uvědomili, že smlouva znamená ztrátu suverenity České republiky, a hlavně proto, že protiraketová základna byla umístěna v bezprostřední blízkosti Prahy. Mimochodem smlouva se Spojenými státy v roce 2008 ohledně radarů a raketové základny byla jednou z příčin konce Topolánkovy vlády. Nynější smlouva DCA totiž z větší části kopíruje tu z roku 2008, ale jde podstatně dál, protože likviduje už zbytky suverenity naší země. To připomínám, jen aby si to uvědomili lidé z Čech, kteří v roce 2008 bojovali proti umístění radaru Spojených států v Brdech. Mimochodem, kde jsou tehdejší demonstrace a jejich organizátoři? Předseda vlády Fiala prohlásil, že jsme ve válce. Na našem území cvičíme ukrajinské vojáky, na Ukrajinu posíláme další a další dodávky zbraní. Náčelník Generálního štábu O tom, zda půjde Česko do války, rozhodne NATO, tedy Washington, ne český Parlament, jak je ministryní obrany opakovaně nepravdivě zdůrazňováno. Díky rozsáhlosti smlouvy je nutné otevřít otázku, zda ústavní zmocnění vlády není příliš široké v případě některých průjezdů a průletů a pobytu cizích vojsk na našem území. Zcela jiný politický význam mají totiž průlety v rámci vojenské diplomacie nebo dopravy vojáků na cvičení na jedné straně a na druhé straně průlety či průjezdy do bojové akce, byť podle mezinárodního práva povolení průchodu a průjezd cizí armády neznamená v tomto případě účast povolujícího státu jako válečné strany. Výsledkem je současná debata v Evropském parlamentu o vydání zatykače na Lukašenka pro zástupné obvinění z únosu ukrajinských dětí, pro které neexistují žádné relevantní důkazy. Boje na Ukrajině mohou dále eskalovat i bez použití jaderných zbraní. Nezodpovědní váleční nadšenci z Prahy by neměli zapomínat, že Rusko má téměř 6 000 jaderných náloží. To nevykompenzuje žádná mobilizace, a to ani v rámci celé Severoatlantické aliance. Stavbu trati tehdy kritizovalo jen pár místních novinářů. Jinak o nich nebyla vůbec žádná zmínka. Šlo o první novou železniční trať vybudovanou asi po 50 letech na území České republiky a náklady na její realizaci dosáhly 600 milionů korun. Železniční stanici s letištní odbavovací halou spojuje tunelová chodba. Bohužel dodneška je prakticky bez cestujících. Lidmi totiž v Moravskoslezském kraji otřáslo jejich prohlášení o zřízení vojenské základny na letišti Mošnov. Toto prohlášení bylo na kameru na sjezdu ODS a v případě hejtmana v místním tisku. Vzhledem k tomu, že česká armáda je součástí NATO, znamená to, že se mošnovské letiště stane základnou NATO, a tím prvosledovým cílem eventuálního jaderného útoku v případě válečného konfliktu.
Přijeli tam, jeli asi tři ulice, stříleli kulomety do domů, byli na náměstí, tam rozstříleli všechny domy kulomety a zastřelili tam jednu paní, která zrovna v tu dobu byla nad postýlkou svého dítěte. A vy teď říkáte, že tady ten podpis té technické dohody, která reguluje pobyt vojáků, kteří tady samozřejmě každoročně už cvičí, je to samé. Jako vážně? Tak opravdu tato slova - to je to samé? To přece nemyslíte vážně.
Připraví se pan poslanec Milan Brázdil.
Česká republika, už jsem to zde říkal, je od roku 1999 členem NATO a 24 let jsme žádnou podobnou smlouvu nepotřebovali. Občané České republiky mají negativní zkušenost s pobytem cizích vojsk na našem území. Současná vláda akorát provokuje, podepisuje nějaké smlouvy, bourá pomníky či uráží světové diplomaty. Uvědomme si prosím, že světové pořádky nikdy nevytvoří pan ministr bakalář Lipavský, světové pořádky tvoří opravdoví světoví státníci. Vy akorát utrácíte miliardy dolarů, okrádáte důchodce, okrádáte pracující lidi a prodlužujete válku. Izrael přitom nedodává žádné zbraně na Ukrajinu. Já si myslím, že paní ministryně Černochová jen poslouchá čísi příkazy. Zatímco Izraelci jsou opravdoví obchodníci a vyjednali si stejné zboží za téměř poloviční cenu. Všeho schopná vládo, touhle smlouvou vystavujete Českou republiku nebezpečné válečné hře. A o tak závažné otázce by měli rozhodovat všichni občané v celostátním referendu. Já budu hlasovat proti přijetí této smlouvy. A jen pro upřesnění - američtí turisté s americkými valutami jsou samozřejmě v České republice vítáni. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ohledně zbraní a dalšího amerického vojenského materiálu, který bude u nás umisťován, existuje pro Američany jediná ze smlouvy vyplývající povinnost: dovoz takového materiálu má být dopředu ohlášen. Tedy pouze ohlášen, ale nikoliv už kontrolován českou stranou, jak často zastánci smlouvy uvádějí. V textu smlouvy povinnost Američanů podstoupit kontrolu tohoto materiálu z české strany není. Takže tam může být cokoliv. Třeba biologické zbraně, chemické zbraně, jaderné zbraně, úplně cokoliv, my to prostě nebudeme vědět. A oni nám můžou říct cokoliv. Pokud tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost, vznikne nám tu jakýsi stát ve státě. Poměrně rozsáhlá americká enkláva uvnitř České republiky, kde nebude platit české, ale americké právo a kam nebudou mít české bezpečnostní a justiční orgány přístup. Já jsem přesvědčen, že slovenský generální prokurátor na toto chtěl Slovenskou národní radu upozornit, ale že ho nenechali promluvit, nenechali ho to ani říct. Toho já osobně se nejvíc bojím. A hlavně tato cizí vojenská přítomnost a privilegia cizí armády podrývají naši státní svrchovanost a suverenitu. Nechtějme být vazaly. Buďme sebevědomým a suverénním národem a státem. To tato vojenská dohoda v obsahové rovině naplňuje - a vy to nerespektujete. Protože jak jsem doložil, vzdáváme se v ní například jako stát práva stíhat trestné činy, které spáchají vojáci Spojených států amerických na českém území, včetně případů, kdy jejich obětí bude český občan. Jde o zásah do naší trestní jurisdikce, a tudíž i do svrchovanosti našeho státu. Takže schválení této dohody by mělo z logiky věci podléhat nutnosti souhlasného hlasování třípětinové většiny poslanců a senátorů. Ano, můžete namítat, že ústava vyžaduje ještě splnění druhé podmínky, přenosu pravomocí našich státních orgánů na mezinárodní organizaci a nikoliv na cizí stát, jak se děje v případě této smlouvy. To je z formálního hlediska pravda, ale dodávám k tomu dvě podstatné poznámky. Za druhé. A my k tomu vyzveme všechny parlamentní strany, aby se s námi připodepsaly pod ten návrh, aby to posoudil Ústavní soud. I o tom jsem tu minule hovořil. A nyní dodávám, že urputnost, jakou se vládní koalice brání jakémukoliv posouzení souladu této dohody s ústavou, protože o něm existují důvodné pochybnosti, je až zarážející.